Je to pravda!
Ještě faktické poznámky pana poslance Ferjenčíka a Holomčíka.
Já bych si dovolil, vaším prostřednictvím, zareagovat na svého předřečníka kolegu Okamuru. Kdybyste to vy tady neobstruoval, tak už se dávno hlasovalo. To za prvé.
Tak to netrvalo pět minut. Připomínám, že toto mělo být protikrizové opatření, které mělo pomoci rodinám během pandemie. Projednávání trvalo osm měsíců, teď se všichni ohánějí tím, jak ten zákon chtějí, tak prosím, dokažte to hlasováním.
Pokud není zájem o jiné závěrečné slovo, přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přednesu návrh usnesení. Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že jsme tento zákon přijali. Ještě než vám udělím slovo, paní ministryně, požádám Sněmovnu o klid! Prosím, máte slovo.
Zní to samozřejmě paradoxně, ale Senát vyzdvihl všechny dobré věci, které stavební zákon přináší. Opravdu není možné, aby občan, když něco nesplní vůči státu, byl okamžitě sankcionován, a když stát neplní lhůty vůči občanovi, tak se nedělo vůbec nic. Stejně tak bych znovu ráda všechny ubezpečila, že nedojde k tvrzenému oddálení stavebních úřadů od občanů. Věřte, že jsme hledali řešení i při zachování současné struktury. Variant bylo několik. Bohužel, k tomuto přišlo negativní stanovisko Svazu měst a obcí. Pak jsme řešili návrh poslanců opozice, pana poslance Kupky, Bartoše, Výborného a dalších.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou to rizika především v tom, že nebude splněn hlavní cíl, proč vlastně tato vládní novela vznikla, a to, že se nezrychlí ani nezjednoduší stavební řízení. O některých stavebních řízeních budou rozhodovat odborníci integrovaní do stavebního úřadu, o jiných ne. Dojde k posílení byrokracie, což určitě cílem této novely nemělo být. Co mně jako předsedkyni výboru pro životní prostředí vadí asi nejvíc, že tento stavební zákon přímo ohrožuje životní prostředí, naši přírodu. Stavební zájmy staví nad ochranu nejen zvláště cenných přírodních území, ale také zemědělské půdy, lesů a zeleně ve městech. Do zákona sice byla vložena definice zelené infrastruktury, ale v řadě dalších oblastí je zákon k výzvám spojeným s klimatickou změnou nepříznivý, například zábor i té nejcennější zemědělské půdy bude na rozhodnutí stavebního úřadu. To mi přijde velmi nebezpečné. Stavební úřady také budou rozhodovat o stromech, které jsou chráněny zákonem o ochraně přírody a krajiny, to znamená stromy, které jsou vzrostlé, které jsou vitální, a jsou tedy předmětem zvláštní ochrany. Co mně dále vadí je neúčast veřejnosti ve stavebních řízení nebo její oslabení, abych byla přesnější. Veřejnost dotčená stavebními záměry bude mít ještě menší možnost se k nim včas vyjádřit. Více sporů tak nakonec skončí u soudu. Novela účast veřejnosti a spolků omezuje a redukuje práva veřejnosti, například velmi krátkými lhůtami pro vyjádření tam, kde je vyjádření veřejnosti vůbec umožněno. Znemožňuje v krátkém čase novelu stavebního zákona upravit formou pozměňovacích návrhů, je tedy neopravitelný. Za mě je vládou předložený návrh zcela nevhodný a zhoršuje aktuální situaci. Prostě jednání s veřejností může být problematické. Asi bychom měli myslet na to, že občanská sdružení realizují právo na příznivé životní prostředí, které je v katalogu základních lidských práv s garancí ústavní hodnoty. Není to jen tak něco. Je nám to garantováno ústavou, že máme právo se zajímat o své životní prostředí a podílet se na rozhodování o něm. To je asi všechno, co bych řekla k účasti veřejnosti. A to si myslím, že je velká škoda, protože dodneška mají sítě, jako třeba elektrické sítě nebo rozvody vodovodů a kanalizací, přednost před zelenou infrastrukturou, což jsou třeba stromořadí, nebo mají přednost před vodními prvky.
Pozitivní efekty, kdy se klade důraz na spolupráci a na vzájemnou dohodu, jsou obrovské. Cílem rodinné politiky má být jednak, aby si mladé rodiny mohly co nejsnáze plánovat budoucnost, aby každý věděl, jak si může plánovat rodinný a pracovní život dlouhodobě, aby ho nečekaly změny z jednoho volebního období do druhého. Samozřejmě že klíčová má být svoboda volby. Stejně tak musí být pro obce, zdůrazňuji pro obce, pro starosty a starostky, předvídatelné financování sociální práce a sociálních služeb. Přehlednost je něco, na co si stěžují všichni, zaměstnavatelé i zaměstnanci. Stát by měl mít web, online portál, kde je všechno opravdu čitelně a srozumitelně najednou. My jsme takový portál udělali aspoň na webu www.socialnisystem.cz Ještě závěrem, kolik to bude stát, když budeme dělat kvalitní rodinnou politiku. To chci zdůraznit. Co se týče podpory preventivní, ať už těch poradenských, nebo komunitních služeb, tam chci upozornit: to jsou výdaje v řádech desítek milionů korun. Dovolím si jeden konkrétní příklad. Přijde mi důležité na to nezapomínat. Rodinná politika nemusí být pokus-omyl. Rodinná politika vůbec nemusí být "zkusíme a uvidíme", ale může stavět na osvědčených základech. Mluvím o tom, že prostě rodinná politika nesmí končit na hranicích Ministerstva práce a sociálních věcí, ale musí se týkat posuzování naprosté většiny legislativy, která prochází touto Sněmovnou, a musíme si uvědomit, že jestli nekecáme, když říkáme, že rodina je základ státu, tak musíme z pohledu rodin a dopadů na ně posuzovat pokud možno veškerou legislativu.
To byla poslední přihlášená do rozpravy.
Takže si myslím, že to je výborná podpora rodin s dětmi, a potřebujeme, aby se děti rodily a aby rodiny chtěly mít děti.
Děkuji moc. Takže děkuji moc, že jsme tady i v rámci nějaké prevence šedé ekonomiky mohli tyto dva pozměňovací návrhy přijmout, a pevně věřím, že budeme i nadále takto pokračovat v podpoře nejen vícečetných rodin. Děkuji moc.
Děkuji panu poslanci Juchelkovi. Nyní paní poslankyně Olga Richterová, v tuhle chvíli poslední přihlášená do rozpravy.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, já bych ráda byla tak sluníčková jako moji předřečníci, ale prostě nemůžu, protože rodinná politika u nás není taková, jaká by měla být. Co se týče přece jenom jedné velmi pozitivní věci, tak chci zdůraznit to, že se Senátu podařilo splnit svou roli. Myslíme si, že tam je trochu škoda, že se nedebatovalo o téhle pojistce, ale už se stalo, třeba se k ní dostaneme v budoucnu. To se nepovedlo, já věřím, že se to jednou povede, aby v zákonech nebyly pevné částky. Povedlo se nám v této Sněmovně ho navýšit o inflaci na 10 000 Kč měsíčně. Bohužel byla tehdy vlastně, pokud se nemýlím, paní ministryně, která zde sedí, proti, ale osvědčilo se to v praxi, a já řeknu, proč. A právě proto, že se ukázalo na číslech, že ta částka prostě nemůže být zneužívána, tak to bylo naprosto logické. A teď, proč o tam tady hovořím? Protože ale stále všichni vědí, že systémově to zakotveno není.
Děkuji panu senátorovi Petru Víchovi za jeho vystoupení. S přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala. Pane předsedo, máte slovo. Rozumím vaší námitce, ale já jsem chtěl využít toho času, kdy se sejdou, zeptat se pana předsedy, za koho to navrhuje. Myslím, že ti, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu, jsou přítomni. Kdo je proti?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji.
Děkuji.
Moje poznámka byla ve stejném duchu. Pane poslanče, nepokřikujme po sobě! Nepokřikujme po sobě!
Musím nechat o těch návrzích hlasovat. Pan kolega Bartošek s přednostním právem.
V tom případě bych poprosil alespoň o to, abyste...
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. To navrhl jak kolega Bartošek, tak kolega Pikal. Takže můžeme pokračovat. Pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu Ivan Bartoš? Mohu tedy otevřít rozpravu a první je přihlášen pan předseda Ivan Bartoš s přednostním právem se stanoviskem poslaneckého klubu, tedy dvojí přednostní právo. Poté se připraví s přednostním právem se stanoviskem klubu ODS Martin Kupka. Pokud chcete diskutovat něco jiného, zásadně v předsálí. Prosím, máte slovo.
Já vám děkuji, pane předsedající. Musím říct, že jsem byl poměrně překvapen vystoupením paní ministryně, a naopak si myslím, že pan senátor velmi dobře vyzdvihl zásadní problémy této legislativy.
Děkuji za slovo. To prostě tak není. Ta předloha samozřejmě má spoustu pozitivních aspektů, ale podle mého názoru ty negativní naprosto jasně převládají a je to prostě takové vytloukání klínu klínem. Kdy se najde? Najde se, nenajde se? Další paralýza.
Děkuji, vážený pane předsedající. Mám obavu, že tato změna k horšímu tady rozhodně je a že se s ní setkáme ještě velmi brzo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se omlouvám kolegovi Holomčíkovi, že jsem ho předběhl, nicméně mě čeká předsedání, tak abychom se k tomu dostali ke všemu. "V současné době se jedná o fatální zásah do ochrany zvláště cenných přírodních území, který nemyslí ani na vlastníky nemovitostí či místní a oslabuje ochranu veřejných zájmů. "Návrh likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení. Chybí reforma územního plánování. Vlastníci nemovitostí a místní mají své zájmy bránit až u soudu. Lhůty pro rozhodování stavebního úřadu zůstávají nevymahatelné. Kolaps ve vydávání stavebních povolení kvůli reorganizaci je nevyhnutelný. Reforma se neobejde bez miliardových výdajů. Chybí nástroje pro zvládnutí klimatické změny. Je nezbytné stavební zákon znovu přepracovat a po volbách předložit k novému projednání." Dosud fungující orgány ochrany přírody již nebudou mít právo veta. Proces posuzování vlivu na životní prostředí povedou stavební úřady. Proti změnám se vyjádřil Nejvyšší správní soud, 101 akademiků i veřejný ochránce práv." Další důvod: "Chybí nástroje pro zvládnutí klimatické změny. Byť byla do zákona vložena definice zelené infrastruktury, v řadě dalších oblastí se zákon k výzvám spojeným s klimatickou změnou staví zády. Například zábor i té nejcennější zemědělské půdy bude čistě na rozhodnutí stavebního úřadu." To si myslím, že je poměrně zásadní věc. Další důvod: "Vlastníci nemovitostí a místní mají své zájmy bránit až u soudu. Co více, většina lhůt pro prostudování podkladů a podání vyjádření byla zkrácena." Další důvod: "Chybí reforma územního plánování. Územní plánování má garantovat naplnění potřeb místních obyvatel a respektovat regionální vazby. Nový zákon však s reformou územního plánování nepočítá. Ministerstvo pro místní rozvoj posílení pravomocí samospráv odmítlo." To už jsme tady vlastně také dnes slyšeli. "Lhůty pro rozhodování stavebního úřadu zůstávají nevymahatelné. Krajské stavební úřady, které budou rozhodovat o všech větších stavbách, mají pro rozhodování stanoveny pouze pořádkové lhůty bez nových nástrojů pro jejich vymožení. Také vlastníci inženýrských sítí mají lhůtu pro své vyjádření pouze pořádkové. Chybí opravné prostředky v případě jejich nerespektování. Kolaps ve vydávání stavebních povolení kvůli reorganizaci je nevyhnutelný." O tom tady také hodně mluvíme. Propad v počtu vydaných povolení se bude bohužel časově krýt s investiční podporou evropských fondů a současně s hospodářskou recesí. Chybí širší shoda na hlavních principech stavebního práva. U takto důležitého a věcně obsáhlého zákona musí existovat elementární shoda nad hlavními principy změn. "Návrh dále likviduje ochranu veřejných zájmů založenou na odborném posouzení. Ochrana veřejných zájmů bude zásadně oslabena především umlčením dotčených orgánů. Nově mají být dopady projektu, například na životní prostředí, posuzovány pouze v rámci stavebního úřadu, a to i v případě zvláště cenných území, jako jsou národní parky." A nemyslím si, že tahle cesta něco zlepší. "Reforma se neobejde bez miliardových výdajů.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Jménem klubu ODS bych chtěla na program naší schůze navrhnout nový bod s názvem Informace vlády o pochybné směně pozemků mezi státními podniky Lesy České republiky a Vojenskými lesy a statky. K 1. červenci 2021 došlo k náhlé a zcela nečekané směně pozemků mezi státními podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky. Byť se jedná o majetkový převod mezi dvěma státními podniky, tak celá tato transakce bohužel vzbuzuje pochybnosti a vážná podezření týkající se věcné, ale i procesní stránky této transakce. Nic z toho ale nedává smysl. Jde o oblast s převážně borovým porostem, kde tedy problém s kůrovcem v žádném případě není. Navíc je to oblast, která je pro VLS dlouhodobě nejvýnosnější a její infrastruktura je v perfektním stavu, s novými či rekonstruovanými budovami a tak podobně. Co je nejvíce podezřelé, je skutečnost, že směna pozemků není podložená vůbec žádnou analýzou nebo naceněním. Jak je možné směňovat něco, u čeho není zřejmé, jakou to má hodnotu? Proč se tak děje a proč tím podrážíme ekonomicky zdravý státní podnik, který na rozdíl od Lesů České republiky je dlouhodobě ziskový? Velmi podivná je i směna pozemků na Křivoklátsku, kde naopak VLS získává značnou část pozemků Lesů ČR. Ale při pohledu na mapu zcela nelogicky zůstává malá oblast Lesům ČR, která je nově oddělena od zbytku pozemků, které zde Lesům České republiky zůstanou. Je patrné, že tyto změny dělal někdo od stolu jen s účelem zamaskovat skutečné cíle, o které zde jde. Podezřelá je rovněž rychlost a překotnost směny, o které ještě v květnu nebylo nikde ani zmínky. Dokonce ani zaměstnanci VLS, kteří mají nově přejít pod Lesy ČR v dotčených oblastech, neměli tušení, že k něčemu takovému dojde a že budou mít nového zaměstnavatele. Ačkoliv jde o zásadní majetkovou změnu, nebyla směna schválena ani vládou a je činěna pouze na základě jakési smlouvy mezi dvěma podniky. Skutečně jsou to velké náhody, které se tady dějí, a možná tou největší náhodou jsou blížící se volby. To je zajímavé, co? Pokud není toto netransparentní a velmi podezřelá transakce, tak už je opravdu možné vše. Neméně závažná je i otázka správy honiteb. Jak známo, v oblasti Mimoně žije například významné množství zubrů evropských a oblast je bohatá i na další zvěř. Na tuto otázku bychom měli znát odpověď.
Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo. Stejně tak jako pan ministr sliboval, že v létě bude stačit čestné prohlášení, tak tomu tak není. Opět je změna. Takže prodražíte tady lidem životy a ještě ani nevíme, kolik ty testy budou stát. Takže já bych chtěla vědět od pana ministra, kolik přesně to bude stát, z jakého důvodu nutí občany se očkovat. Ještě bych chtěla upozornit, že v této věci to přece není jenom o tom, že se lidé nechtějí očkovat. Mnozí z nich opravdu se očkovat nechtějí. Ale také jsou to třeba ženy, které jsou těhotné a není jim doporučeno se očkovat. Jsou to nemocní lidé, kteří mají nějaký zdravotní problém a nemohou se z toho důvodu očkovat. A všichni tito lidé si budou muset platit za testy jenom proto, aby mohli jít do restaurace, aby mohli jít na koupaliště, aby mohli jít, já nevím, na masáž? Jako opravdu vážně? Každé tři dny si bude muset ten člověk platit test? To zkrátka není možné v demokratickém státě, protože tím se porušuje Ústava a všechny zákony, co tady máme. Mimochodem, jestli toto zase zruší Nejvyšší správní soud, tak se není čemu divit. A pan ministr Adam Vojtěch se zapřísáhl, že nebude dělat nic, co by Nejvyšší správní soud neshodil. Já se domnívám, že už tak činí.
Další titulek: "Nový stavební zákon je podraz a patří do odpadkového koše, řekli senátoři, od poslanců chtějí jeho zamítnutí. Poslední z citovaných titulků: "Debakl ministryně Dostálové, Senát jednomyslně odmítl stavební zákon." Nikdo jiný, kdo by dokázal doplnit celou tu armádu více než 13 000 úředníků nového megastavebního úřadu, přece v té zemi neexistuje, kteří by byli kvalifikovaní a dokázali by rozhodovat. Když všechny klíčové instituce říkají, že je to blbost, tak to asi blbost bude. A bylo by v tomto směru opravdu žádoucí, aby vláda těmto klíčovým partnerům v území naslouchala, protože tady samozřejmě existovaly konkrétní věcné připomínky a návrhy. To přece dávno není jenom opoziční odmítnutí pro odmítnutí. Tady vznikly konkrétní návrhy, jak to udělat, aby to neznamenalo budoucí problémy, nesmyslné výdaje navíc v době, kdy stát bude obracet každou korunu. A navíc aby do režimu špatného zákona o státní službě nepřicházeli další a další úředníci. Na tom panovala reálně shoda. My jsme nediskutovali o tom, že opouštíme smíšený model veřejné správy, debatovali jsme jenom o stavebním zákonu, a to, že ta novela stavebního zákona znamená rozvrat současného smíšeného modelu veřejné správy, je jasné, ale takhle to vládní koalice nikdy nepostavila a nikdy to neřekla krajům, městům a obcím - končíme se smíšeným modelem veřejné správy, vstupujeme do nového experimentu, bude to celé jinak. Myslím, že by to byl velmi odvážný krok, protože jak tady zaznělo, pokud bychom mapovali, kdo se na české politické scéně, na mapě veřejné správy v České republice těší větší důvěře, tak to pořád jsou zástupci komunální sféry, starostové, starostky a lidé, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s těmi, kteří něco staví, kteří podnikají a realizují své aktivity. Já se vrátím k tomu, co by ve skutečnosti hrozilo, před čím varujeme a upozorňujeme ne na základě nějakých abstraktních modelů, ale na základě reálné zkušenosti, na základě odezvy lidí z jednotlivých úřadů. Jen 40 % řeklo, že by přešli.